Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji 48. schůzi Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám. Organizační výbor Poslanecké sněmovny stanovil návrh pořadu 48. schůze Poslanecké sněmovny dne 1. prosince tohoto roku. Pozvánka vám byla rozeslána elektronickou poštou téhož dne. Nyní tedy přistoupíme k určení ověřovatelů této schůze. Navrhuji, abychom určili poslankyni Barboru Urbanovou a poslankyni Renátu Zajíčkovou. Zahajuji hlasování o navržených ověřovatelích této schůze. Kdo je proti? Rozpravu tedy máme otevřenou, nikdo se nehlásí. Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna potvrzuje trvání stavu legislativní nouze." Přivolám kolegyně a kolegy z předsálí. Připomínám, že hlasujeme o usnesení: "Poslanecká sněmovna potvrzuje trvání stavu legislativní nouze." Návrh byl přijat, tedy s návrhem byl vysloven souhlas. Nyní přistoupíme ke stanovení pořadu 48. schůze, jehož návrh je uveden na pozvánce. Nejdříve vás seznámím s návrhy, na kterých se shodlo dnešní grémium. Za druhé navrhujeme následující postup jednání v tomto týdnu.
Vy jste řekl, že to číslo stoupá, že je na 115 tisících. Bylo by možné mi odpovědět, kolik z toho je na hlavní pracovní poměr, kolik z toho je na dohody o provedení práce a na dohody o pracovní činnosti? Prostě tak to je.
Také děkuji. Nyní jsou přihlášeni dva řečníci s faktickou, a sice nejprve pan ministr Marian Jurečka. Prosím, vaše dvě minuty.
To je jasné. Potom samozřejmě my v rámci sociálního systému si také sledujeme informace a data, ty systémy jsou propojené. Máme data s vnitrem, které si párujeme. Ten významný pokles je úplně evidentní. Víme, kde přesně ti lidi jsou, víme také, kteří lidi nám začali pracovat.
Dobrý podvečer. Já bych se chtěl zeptat, pane ministře - já vím, že to asi není přímo na vás, ale když už tady zastupujete pana ministra vnitra - jak to bude u konkrétního případu.
Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Návrh byl zamítnut. Navrhuje dvě varianty. Návrh byl zamítnut. Kdo je proti? Návrh byl zamítnut. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Návrh byl zamítnut. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Návrh programu byl přijat. Omlouvá se Lubomír Brož od 16.30 do 19 hodin z pracovních důvodů. Informace k pozměňovacím návrhům vám byly rozdány do vaší pošty. Prosím, pane ministře, máte slovo.
Děkuji. Byl to návrh pana senátora Nytry. Já jsem na půdě senátu dal k tomuto návrhu neutrální stanovisko. To se napravilo. Takže prosím, abychom tento návrh věcně, konstruktivně projednali. Já za sebe se kloním nakonec k podpoře té senátní vratky.
To je návrh usnesení. Přistoupíme k hlasování.
My jsme měli teď krátkou desetiminutovou pauzu na poradu klubu hnutí ANO. My jsme podpořili vládě lex Ukrajina I, II, III, ale tady tento návrh, kde nejsou dopracovány nástroje sociální podpory a další věci, o kterých jsme tady celou tu dobu mluvili, prostě podpořit nemůžeme. My se zdržíme, nebudeme proti, ale zdržíme se.
Víme všichni, o čem budeme hlasovat? Ten návrh usnesení byl načtený. Děkuji, to pro příště. Počet poslanců v sále se ustálil, a já tedy zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro návrh usnesení? Návrh usnesení byl přijat a já konstatuji, že jsme s návrhem zákona vyslovili souhlas. Podle dohody předsedů poslaneckých klubů to byl poslední bod, který dneska budeme projednávat.
Děkuji. Děkuji.
Ano, děkuji za tuto informaci.
Teprve na základě této zkušenosti se do tohoto zákona implementuje například zjednodušení zápisů ukrajinských dětí do mateřských a základních škol. Opět je to na základě zkušenosti teď aktuální. To jsou konkrétní věci, na které ta novela reaguje. Prosím, vezměme to v potaz.
Nyní tedy paní poslankyně Berenika Peštová, potom pan poslanec Ivo Vondrák, Alena Schillerová a další.
Děkuji ještě jednou za slovo. Slibuji, že dneska naposled, nebo respektive teď k tomu budu naposled. Máte tady vládu? Čtyři ministry. A vy stále toho Babiše! Je to zbytečné, je to trapné! Prostě starejte se o svoji vládu, ta nechodí do práce a nevím, proč... Pan Babiš tady byl, teď tady není.
Děkuji.
Já jsem kritizoval vás, že jste za tu dobu, co tady máme ukrajinské uprchlíky, pro jejich integraci neudělali téměř nic. A je to pravda! A myslí si to všichni hejtmani. Je to tak! Neudělali jste nic a styďte se za to!
Řekla jsem vám, že ji pekl v sedm hodin ráno, a pak se věnoval pracovním povinnostem, byl řádně omluven. A jenom odvádíte pozornost od toho, že jste nebyli schopni zajistit lex Ukrajina včas, že jste nebyli schopni prosadit včas, a ještě tady nemáte ministra! Tak nejste, pro mě nejste. A uvědomte si, že jako člen vlády a členové vlády se musíte zpovídat této Poslanecké sněmovně!
Prosím, vaše dvě minuty.
Děkuji. Takže musí být zásadním způsobem ohrožena základní práva a svobody občanů. To nevím. Nebo musí tedy zásadním způsobem být ohrožena bezpečnost státu. Nebo musí státu hrozit značné hospodářské škody. Víte, už toto volební období jsme začali s tím, když vládní koalice zmrazila platy politiků a dalších činitelů, bylo to v legislativním stavu nouze. Týkalo se to zákona o exekucích. Řekli, že to nenaplňuje podmínky a že to také nechtějí v legislativním stavu nouze. My jsme měli odvahu jako vládní poslanci se postavit své ministryni.
Děkuji i za dodržení času. Nyní pan předseda Josef Cogan, potom pan ministr Marian Jurečka. Oba s faktickou poznámkou.
My máme za to, že ta legislativní nouze je splněna.
Děkuji. Nyní pan ministr s faktickou poznámkou a připraví se paní poslankyně Zuzana Ožanová.
Žádná země, žádná země nemá 115 000 pracujících uprchlíků z Ukrajiny na svém pracovním trhu! První poznámka. O všechny tyto lidi je v rámci mezinárodního práva i našeho postaráno, je jim vyplácena humanitární dávka, počet žadatelů o humanitární dávku výrazně klesá, mají tito lidé zajištěno ubytování a pracujeme ještě na úpravě pro zvlášť zranitelné skupiny obyvatel.
Děkuji, pane poslanče. Nyní vystoupí paní předsedkyně Alena Schillerová.
Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Nebudu opakovat stejné argumenty, které zazněly od něj. Jenom řeknu: týden se s týdnem sešel a i já jsem tu zas. No, není to naposled. Takže silový ministr protlačuje na sílu silový institut, a ještě se ani neráčí dostavit do Poslanecké sněmovny. Nová doba.
Děkuji za slovo.
Já vám také děkuju, pane ministře, a ptám se, zda někdo další ještě chcete vystoupit v rozpravě? Vidím zde dvě faktické poznámky.
Já jenom opravdu s faktickou. Ministr má pracovat tady!
Děkuji. Jako další pan poslanec Ivo Vondrák a připraví se pan poslanec Jiří Mašek a další.
Nedělám to často, ale musím to teď udělat.
A já myslím, že snad všichni, kdo jsme tady, chápeme, že nemůžeme dlouhodobě podporovat ze sociálních dávek stále větší a větší počet rodin. To prostě nejde, na to žádný státní rozpočet nestačí. Vláda se musí probrat a pochopit, že pokud neposkytneme lidem a podnikům a zaměstnavatelům a živnostníkům energii za ceny, které odpovídají jejím výrobním cenám, pak už ten rozjetý vlak do chudoby nikdy nezastavíme. Rodiny nezvládnou platit své účty, lidé budou přicházet o práci, protože podniky budou krachovat, a sociální systém už nebude schopen pomoci ani těm, kteří v něm jsou, a musí být, dlouhodobě, třeba rodinám s postiženými dětmi. Takže to řešení samozřejmě energie bylo jednoduché. K tomu se dostanu. Teď, co se děje v rezortu ministra Jurečky. Pan ombudsman říká: přetížení sociálních pracovníků ohrožuje děti. Takže to je další věc, a mohl bych tady samozřejmě mluvit o dalších věcech. Takže pan ministr tady píše, on dělá takové dotazníkové šetření. Tak to je skutečně neuvěřitelná, zajímavá informace. Takže já bych fakt doporučil, protože toto je hlavní problém Ministerstva práce a sociálních věcí, kolaps úřadů práce. Skutečně to řešení není v tom, že se omezují návštěvy pro lidi, ale to řešení bylo jednoduché. No, vy jste nebyli schopni totiž se domluvit ani, kdo bude sedět v té dozorčí radě. A já chápu, že návrhy Pirátů, které dali panu ministru Stanjurovi, skutečně byly zajímavé, ale ani na tom jste se nedomluvili. No, měli jste udělat to, že dnes ten podíl akcionářů v ČEZu podle stávající ceny na burze je cirka 120 miliard, nerozdělený zisk ČEZu je 200 miliard. Tedy ještě máme samozřejmě ČEPRO, naštěstí to jsem taky zachránil, protože to chtěli kluci taky zprivatizovat. Takže mohli jste vykoupit ten ČEZ a domluvit se: Vyplatíme si nerozdělený zisk 200 miliard. Tady ještě dokonce ČEZ mohl vykoupit vlastní akcie. Vy jste podepsali s ČEZem pětiletou nájemní smlouvu v nizozemském přístavu Ems a je to dobré rozhodnutí, to já podporuji, určitě, ano, LNG, jasně. Ale měli jste zkrátka, a stále to můžete udělat - stále to můžete udělat, protože zkrátka minoritní akcionáři nemají zájem stavět Dukovany. Minoritní akcionáři mají zájem, aby ČEZ co nejvíc vydělal. Český porcelán, karlovarský porcelán, všichni mají problém. Měli jste pomáhat tento rok, takže já vás žádám, abyste to udělali. Vypadne z toho 150 miliard, a co privátní výrobci elektřiny? Ano, v rámci zákonů. Velké firmy, kolik mají v Německu? Vy jste těm velkým firmám ani nic nedali. Vy stále říkáte: Malé, střední, jasně. No, tak to nevím, jak to chce udělat, ale tady to máte na talíři. Tady to máte. Proč my máme nejdražší elektřinu? Vy jste měli 18, potom 16, tedy 15, teď vám to skočilo zase, takže o tom to je a to je základ. Takže o tom to je, a když už o tom mluvím, prosím vás, minulý týden samozřejmě jste řešili Maďarsko, protože podle vás Viktor Orbán je můj jediný přítel. Ne, i Macron je můj přítel, i Wolfgang Schäuble, předseda německého Bundestagu, je můj... já mám plno přátel všude, všude, ano? A já chápu, proč to děláte, ale je skvělé, že nakonec došlo k dohodě. Došlo k dohodě mezi Evropskou komisí a Maďarsko podpořilo Ukrajinu.
Na grémiu bylo avizováno zařazení bodu 20 návrhu pořadu, sněmovní tisk 330, vládní návrh stavebního zákona, první čtení, a to za bod 19 návrhu pořadu. za druhé v případě, že tento bod nebude doprojednán do 13.45 hodin, bude Poslanecká sněmovna pokračovat v jednání i odpoledne, a to od 15 hodin, tedy mezi 13.50 až 15.00 by byla polední pauza. Poté bychom případně projednávali další body dle návrhu pořadu schůze. A informace na závěr, že dne 2. prosince byly na 45. schůzi Poslanecké sněmovny projednány body: bod 104, sněmovní tisk 333, novela zákona o elektronických úkonech, třetí čtení, a bod 141, sněmovní tisk 327, návrh rozpočtu Státního fondu kinematografie. Proto si je prosím škrtněte. O tomto není potřeba hlasovat a body nebudou součástí schváleného pořadu schůze. K pořadu schůze se přihlásili následující poslanci - já vás, kolegyně a kolegové, požádám už konečně o ztišení. Nyní je tedy s přednostním právem k pořadu schůze přihlášen pan předseda Jakob, následuje pan předseda Okamura. Ještě jednou požádám o ztišení kolegy a kolegyně, ať si můžeme zapsat návrhy změn pořadu. Také děkuji za přednesené návrhy.
Potraviny a spotřební zboží jsou levnější v Polsku a v Německu než v České republice. Nulovou DPH navíc polská vláda prodloužila od ledna na dalšího půl roku. Současná vláda tak vědomě rezignovala na jakoukoliv snahu pomoci občanům s astronomickým růstem cen základních životních potřeb. Přitom většina evropských států již dávno učinila kroky ke snížení cen základních potravin, například kombinací snížení DPH až na nulovou sazbu a zastropování cen, včetně všech sousedních států České republiky.
Toto ne vždy umožňuje zdravotní stav člověka, který už je ve vyšším věku. Děkuji za pozornost.
Já vám také děkuji. Prosím, pane poslanče.
Takže i to je ale signál k tomu, že si jejich práce vážíme, a já tedy budu tento senátní návrh podporovat.
Nyní tedy vystoupí pan poslanec Radek Koten, je poslední přihlášený.
Děkuji, vážený pane předsedající.
Já vám děkuji.
Jako záchranář se také ráda vyjádřím. Znovu se vyjádřím k tomu, že mě velice mrzí věc, kterou vlastně jsme navrhli my jako naše vláda, naši poslanci, v minulém volebním období a technickou chybičkou se to nemohlo implementovat. My jsme se snažili dělat, co jsme mohli. Dávali jsme kompromis, všichni jsme vás prosili o 25 let. Ti záchranáři si to pamatují a pamatovat budou. My jsme měli připravený i pozměňovací návrh, kde tam byly všechny složky IZS, ale vzdali jsme se toho, protože jsme věděli, že by to touto koalicí neprošlo.
Děkuji.
Zaznívalo tady, že bylo prostě třeba opravit legislativní problém. To je vše zřejmé a ráda bych, abychom si jenom připomněli ještě jednu skutečnost, a sice že musíme zohledňovat i to, že stávající důchodový systém je tak, jak je dnes nastaven, neudržitelný, a to kvůli demografickému vývoji. My jsme jako Piráti podpořili ten návrh, jak tady byl v minulém období, podpoříme ho znovu i dnes. Ale to, co se týká celého systému, je prostě komplexní důchodová reforma, něco, co potřebujeme, chystá se na příští rok. Potřebujeme dlouhodobou udržitelnost a funkčnost našich důchodů. Proto jenom poznámka závěrem. Děkuji za pozornost.
Chci se zeptat pana ministra nebo pana senátora na závěrečná slova. Není tomu tak. Ještě zagonguji a přivolám kolegyně a kolegy z předsálí. Eviduji vaši žádost na odhlášení.
Ty osoby neplní své zákonné povinnosti, jako že se musí přihlašovat do určitého data a podobně, a je to trošičku na vodě.